Funguje to tak, že si někdo zřídí živnostenské oprávnění, otevře si nějakou kancelář a tam léčí nebo poskytuje tyto léčitelské služby. Proto právě chceme předložit onen zákon o léčitelství, který by měl tyto léčitelské služby, komplementární medicínu kodifikovat nebo jí nastavit pravidla. Měl by nastavit nějakou jasnou evidenci, vedení dokumentace a podobně. Ten zákon už je připravován.
Děkuji. S faktickými poznámkami budou reagovat paní poslankyně Adámková a pan poslanec Kasal.
Děkuji, pane předsedající. Já jenom pár poznámek na předchozí řečníky.
Vhodným řešením by byla komplexní zákonná úprava léčitelství. Taková úprava by měla transparentně vymezit, k jakým činnostem budou v České republice léčitelé včetně terapeutů čínské medicíny oprávněni, jaká bude jejich odpovědnost za činnost prováděnou v péči o zdraví, kdo stanoví, které léčitelské postupy jsou a které nejsou povoleny. Komplexní zákonná úprava léčitelství by měla projít transparentním připomínkovým řízením. V současnosti má Ministerstvo zdravotnictví v úmyslu předložit zmíněnou komplexní zákonnou úpravu léčitelství.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu.
Dámy a pánové, já se moc omlouvám, že budu zdržovat. Jednak jsem chtěl velmi poděkovat Senátu, že tuto normu vrátil zpátky a umožnil parlamentu se k ní znovu vyjádřit, a jednak bych chtěl vysvětlit, proč vystupuji. To byla ta hlavní námitka. To znamená, z mého pohledu toto zařazení tradiční čínské medicíny do systému standardní výuky na lékařských fakultách je nejenom velmi nešťastným krokem z hlediska vědy, ale je to i nešťastným krokem pro ty tradiční čínské léčitele, kteří tu práci dělají kvalitně. Myslím si, že řada z nás, když hledala vodu a byla v zoufalé situaci, pozvala odborníka s virgulí, a přesto se na stavebních fakultách neučí obor hledání nerostných zdrojů pomocí virgule. A totéž je s tradiční čínskou medicínou. Ten první bod je ten, že bychom měli, a to velmi silně a jasně, podpořit stanovisko Senátu. Nemohu psát posudky na léčitele. A musíme si uvědomit ještě jednu věc. Proto bychom pro tyto obory, které ale nejsou medicínské, přírodovědecké obory, a proto nemohou být učeny podle systému výuky na přírodovědeckých fakultách, na lékařských fakultách, na nelékařských vysokých školách, aby tyto obory měly nějaká jasná pravidla, která definují, kdo je dělat může, za jakých podmínek je může dělat, kdo jsou ti, kteří je dělají opravdu s nejlepším vědomím a svědomím, a kdo jsou ti podvodníci, kvůli kterým umírají zbytečně naši spoluobčané. Takže vás velmi prosím o podpoření tohoto zákona a chci říct, že tehdy to stanovisko bylo naprosto jednomyslné.
Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou nyní vystoupí paní poslankyně Procházková.
Děkuji za slovo.
Myslím, že to mnohem více patří do výboru hospodářského.
Je zde prosím ještě jiný návrh na přikázání garančnímu výboru? Máme zde dva návrhy, tedy návrh organizačního výboru, aby byl garančním výborem výbor pro sociální politiku, a dále zde máme alternativní návrh, aby byl garančním výborem hospodářský výbor. Kdo je proti? Nyní zahajuji hlasování o tom, aby předložený návrh projednal výbor pro sociální politiku jako výbor garanční. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat a konstatuji, že garančním výborem pro projednání tohoto bodu bude výbor pro sociální politiku. Je zde prosím takový návrh? Je zde prosím ještě nějaký jiný návrh na přikázání výborům? Nejprve se vyjádříme k tomu, aby tento návrh projednal hospodářský výbor. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat a já konstatuji, že tímto návrhem se bude zabývat hospodářský výbor. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Jediným výborem kromě garančního, který se bude tímto návrhem zabývat, je tedy hospodářský výbor. Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů, pan poslanec Jan Čižinský.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsou dvě děti, Mařenka a Pepíček. Mařenka se narodila v červnu, Pepíček se narodil v září. A sice ty podmínky jsou dvě. Dámy a pánové, navrhuji jenom toto slůvko přednostně do zákona opět vložit, je to návrat k původnímu znění. Domnívám se, že stanovisko vlády je nedorozumění, protože přípravné třídy fungovaly lépe, když to slovo přednostně tam bylo. V těchto dnech probíhají zápisy a to slůvko přednostně tam velmi chybí. Bylo argumentováno také segregací.
Děkuji panu poslanci Čižinskému, který uvedl návrh jako zástupce navrhovatelů. Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa do obecné rozpravy. Omlouvám se, přehlédl jsem pana poslance Raise. Takže neukončuji obecnou rozpravu, stále probíhá.
Děkuji.
S faktickými poznámkami budou reagovat pan poslanec Staněk a pan poslanec Čižinský, v tomto pořadí.
Tento návrh byl přijat. Omlouvá se paní poslankyně Golasowská od 17.30 do konce dnešního jednání.
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, já jsem se zaradoval, že před malou chvílí tady byla přítomna paní ministryně práce a sociálních věcí, tak jsem měl pocit, že ji agenda zajímá. Myslím si, že to je škoda, protože to je věc, která se bytostně týká Ministerstva práce a sociálních věcí. Nicméně respektuji, že se jedná o poslanecký návrh, takže ta nepřítomnost je možná. S navrženým zákonem zálohového výživného se dostáváme do poněkud zmatečné situace, podle mého názoru. Máme na stole dvě konkurenční předlohy. Obě jsou levicové a k oběma se vláda Andreje Babiše v demisi postavila velmi opatrně. V prvním případě, to je ten komunistický návrh, návrh odmítla a vydala negativní stanovisko. Ve druhém případě, to je ten sociálně demokratický návrh, vydala neutrální stanovisko, ale v zásadě se stejnými připomínkami jako u toho prvního návrhu. Chtěl bych říci, že jde ovšem o vládu, kterou tvoří ministři hnutí ANO, které se současně k návrhu řešit náhradní výživné přihlásilo v jednáních s Českou stranou sociálně demokratickou o budoucí vládě a dokonce ho zahrnulo do návrhu jejího programového prohlášení. Proto mě velmi zajímá, co si skutečně myslí kolegové z hnutí ANO a zda budou tyto novely, pokud je již nyní začínáme projednávat, podporovat nebo je budou obhajovat a hájit. Všichni asi dobře víme, že tyto návrhy nejsou nové. Zálohové výživné vehementně prosazovala již socialistická ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Já to v žádném případě levici nevyčítám. Jestliže mnohé návrhy sociální demokracie a komunistů považuji za velký populismus, tak to v žádném případě neplatí o tomto návrhu. Zákon o zálohovém výživném chce řešit skutečně existující problém, se kterým se pere obrovské množství rodičů a hlavně maminek v Česku, i když, a to je třeba říci, že ten trend je spíše pozitivní, protože podle veřejných dostupných čísel počet dlužníků výživného v posledních letech v České republice klesá. Přesto bych chtěl říci, že Občanská demokratická strana tento zákon podporovat nemůže a ani nebude. Zálohové výživné není nic jiného než další, nová sociální dávka. Tak to nakonec říkají i autoři tohoto návrhu. Vyplácení této dávky jako náhrady za nesplnění závazků nezodpovědných otců zcela rozmělní základní princip, že dluhy se mají platit a závazky dodržovat. A mít dítě je velký závazek. Rodičovskou zodpovědnost žádný zásah státu nemůže a nesmí nahrazovat. Dovolím si, milé dámy a pánové, na tomto místě krátkou odbočku. Alimenty přece nejsou peníze určené pro rozmařilé matky, ale jsou to finance, které jsou určeny pro dítě. A je povinností dotyčného se o děti postarat a zajistit je. Pokud někdo neplatí výživné, porušuje prostě podmínky stanovené zákonem a v takovém případě mají zasáhnout soudy. Pokud by měl stát něco řešit, tak je to lepší vymahatelnost práva. Pokud víme, že systém vymáhání výživného u někoho selhává, měla by se zpřísnit pravidla. Stát však cestu, jak legislativními kroky zlepšit vymahatelnost výživného soukromoprávní cestou, naprosto nehledá, a už vůbec to nedělá tento návrh. Předkladatel by mě o prospěšnosti předložené normy přesvědčil jen za předpokladu, že by doložil, že stát bude umět finance z nezodpovědných rodičů dostat a vymoci. Jenže tento návrh žádné nové páky na chronické neplatiče alimentů v žádném případě neobsahuje. Také si dovolím ještě několik konkrétních připomínek. Stát má podle představ sociálních demokratů přebrat zodpovědnost jen v případech, kdy příjem oprávněné osoby nepřesahuje 2,7násobku částky životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu. Přiznám se, že nevím, jak tato hranice byla stanovena, ale jejím důsledkem budou maminky rozděleny na dvě skupiny. Zálohové výživné se zcela jistě bude zneužívat, podle mého názoru, jak na straně těch, kteří platit mají a neplatí, tak na straně těch, kteří budou o zálohové výživné žádat a dokládat nárok na jeho přidělení. Pojistky v zákoně nevidím vůbec žádné. Z úřadů práce dělá návrh nové vymahače, aniž by řešil, jak při stávajícím personálním obsazení a rostoucí agendě budou pracovníci úřadů práce takovou činnost stíhat. Předkladatelům zákona bych proto doporučil nějaký úřad práce navštívit a zeptat se jeho zaměstnanců, co si o nové roli vymahačů vlastně myslí. Z těchto důvodů předkládám návrh na zamítnutí. A pokud máme sloučenou rozpravu, týká se to jak sněmovního tisku číslo 118, což je návrh komunistické strany, tak i sněmovního tisku číslo 126, což je návrh České strany sociálně demokratické.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ale v případě, že by někdo měl nějaký návrh, zkrácení, prodloužení, vrácení, tak vždy je třeba přesně označit, ke kterému tisku se ten návrh vztahuje. To nebylo na vás, to je obecně poučení do rozpravy. Jako další je přihlášena... ne, moment, mám tu faktickou poznámku pana poslance Černohorského.
Dobrý den.
A to je důvod, proč sociální demokracie nebude podávat pozměňovací návrhy v těch rozsazích, které tady byly. A mohli bychom tady společně diskutovat i o mnoho dopravních staveb, které já osobně v tom seznamu nevidím. Prioritou je, že liniového zákona se za toto volební období nedočkáme. Na závěr jenom jedna drobnost, co se těchto staveb týče. A já jsem tomu velice rád, že ten kompromis napříč politickými stranami v Poslanecké sněmovně byl. Na druhou stranu je potřeba si říci -
Pane poslanče, přidal jsem vám čas, ale už je potřeba skončit. Nyní má faktickou poznámku paní poslankyně Matušovská, po ní pan poslanec Kolovratník.
Děkuji, pane předsedající. A jak už tady bylo zmíněno mým kolegou Kolovratníkem, máme tam vizi multimodálního uzlu, který má vlastně spojit právě tu železnici, vodu, silnici, máme to velice propracované. Je to vlastně i v koncepci dopravy už dlouhodobě, v těch vizích.
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Kolovratníka.
Tak já využiji čas velmi rychle.
Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.
Začnu tím, o čem tady mluvil opakovaně náš zástupce skupiny předkladatelů Martin Kolovratník. Učinili jsme politickou dohodu. Současně chci říct, že nejsme šťastni z toho, jak dopadl ten seznam. Podle našeho názoru je příliš široký. Obávám se, že s přijetím toho zákona jsou spojovány příliš velké naděje. Podle mého názoru jsou tam zcela zbytečně vrtky. Nebudeme to používat ani letos, ani příští rok, ani v tomto funkčním období Poslanecké sněmovny se na přípravu vysokorychlostních tratí určitě nepoužije mezitímní rozhodnutí. Tím jsem si naprosto jist. Velmi skeptičtí jsme ke všem konvenčním železničním tratím a k využití institutu mezitímního rozhodnutí. Opravdu jsme velmi skeptičtí. Právě proto budeme chtít jednou za rok zprávu, kde se to použilo. Velmi skeptičtí jsme k tomu, že v tom seznamu jsou i silnice první třídy. Říkám, opět ctíme tu dohodu, protože jich máme mnoho a je tam pět vyvolených. Jestli si myslíte, že za těch pět let se nějak výrazně pohnula, tak se nepohnula. A není to Praha. Nejsou to centrální orgány veřejné správy. Tak abychom si řekli úplnou pravdu. Ano, odborníci na dopravu se vrhli na ty stavby a vedla se složitá politická debata. Ale ta fikce souhlasu, ta je mnohem důležitější. A proto my budeme hlasovat pro ten zákon a proto jsme k té dohodě přistoupili. A v tomto návrhu, který jsme navrhli a po dohodě s kolegy prosadili, se říká: Dotčený orgán státní správy má 60 dnů. To je dostatečná doba. To skutečně může v celém tom běhu, ve všech těch stupních přípravy staveb, výrazně zkrátit dobu od nápadu až po začátek realizace. Jsme velmi skeptičtí. Kdybych měl ještě reagovat na vystoupení některých svých kolegů. Já osobně považuji vyřešení otázky nádraží v Brně opravdu za důležité. Já to opravdu považuji roky za důležitou věc. Nicméně oni tomu sice říkají jinak, ale v zásadě je to metro a to tam náhodou není.
Nyní tedy s řádnou přihláškou do diskuse pan poslanec Foldyna.
Jednal jsem s výborem pro dopravu v Německu a přiznám se, že jsem se musel stydět. Musel jsem se stydět, jakým způsobem u nás a jakou rychlostí u nás postupují určité dohody o výstavbě. My tu přehradu jsme nuceni postavit, abychom mohli využít těch x miliard korun, které jsme investovali do výstavby vodní dopravy. A proč bychom to měli udělat? Dámy a pánové, jsou čtyři segmenty našeho průmyslu, které to výrazně a významně potřebují. To je zemědělství, chemický průmysl. Pak je to metalurgický průmysl, který dováží tisíce tun železných rud a vyváží své výrobky. Ve městě, nebo v přístavu Mělník je vystavěn velký přístav, který je schopen nakládat ohromné investiční celky, ať jsou odkudkoli, a dopravit je do celé západní Evropy. My totiž nevíme, jestli bude nebo nebude voda. Já vám děkuji za pozornost.
Nezaregistroval jsem od svých předchůdců žádný návrh na vrácení zákona garančnímu výboru, takže nemáme o čem hlasovat.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Jen bych chtěl připomenout, že můj návrh se týká tangenciálního okruhového propojení krajských měst Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Jihlava. Vložil jsem jej do sněmovní soustavy jako sněmovní dokument 860 a tímto se k němu hlásím.
Asi jediná poznámka k tomu.
Musím ovšem konstatovat, že to prodloužení tady nemám poznačeno v obecné rozpravě. Takže se omlouvám, ale nemůžu to nechat hlasovat, pokud někdo neotevře rozpravu znovu. V tom případě se přesuneme k hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Ptám se, kdo je pro. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Jsou nějaké jiné návrhy na další výbory k přikázání? Není tomu tak. Jelikož tedy v rozpravě nezazněly návrhy na zkrácení či prodloužení lhůt, tak jsme se s tímto bodem tedy vypořádali. Já vám všem děkuji. Děkuji navrhovatelce a zpravodajce a posuneme se dál ve zbývajících minutách. Já tedy znovu otvírám prvé čtení, které bylo přerušeno po závěrečném slově zpravodaje. Mám tady hlášeného s přednostním právem pana předsedu Michálka, že chce vystoupit. Takže prosím.
Ty firmy spravují stovky miliard korun, a proto je logické, že zástupci, reprezentanti občanů by měli dát dohromady strategické pokyny, co ty firmy mají dělat, co od nich očekáváme, a stanovit pravidla na úrovni zákona, podle kterých budou tito nominanti vybíráni. Pan předseda vlády Babiš zde v jednacím sále Poslanecké sněmovny během jednání řekl, že ten návrh podpoří a následně - Každopádně došlo k tomu, že pan předseda vlády řekl, že ten návrh podpoří, pak otočil. Takže tam prostě došlo k zásadní změně stanoviska. Mrzí mě, že pan předseda vlády tady není přítomen.
Děkuji za ten návrh. Upozorňuji, že se sejdeme zítra v 9 hodin, kdy bude zahájena 14., mimořádná schůze.
Je to okruh, který propojuje města Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Jihlavu. Na těchto silnicích, a tady právě zdůrazňuji, se nacházejí obchvaty 43 měst, obcí a osad, které jsou v různém už poměrně značně pokročilém stupni přípravy. Je to poslední trať, která tam není elektrifikovaná. Česká republika slibuje Rakouské republice modernizaci této trati už téměř 30 let. Proto i tuto trať si dovoluji navrhnout do tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.
Ano, děkuji, pane poslanče. V obecné rozpravě dále vystoupí pan poslanec Ferjenčík.